Já bych si přál, aby to Česká republika udělala taky, aby odešla z lipské komoditní burzy a prodávala na ní jenom přebytky, to znamená to, co neprodáme českým občanům a českým firmám, můžeme poslat na komoditní lipskou burzu, ať si to koupí Němci, ať si to koupí další národy, protože my jsme jedním z největších výrobců a vývozců elektrické energie v Evropě dnes, ale máme ji nejdražší. Jsme největší výrobce a vývozci a máme nejdražší energii. Takže sociální tarif. Existoval tady podnik Transgas, který byl českým obchodníkem s plynem. Tenkrát jsme ho kupovali za 6 korun, dneska jde prvně do Německa, tam se demokratizuje a kupujeme ho za 27 korun - zdemokratizovaný ruský plyn z Německa, jenom abyste věděli. My kupujeme zdemokratizovaný plyn za třikrát tolik z Německa. Ale ta žába na prameni jsou rafinerie, které nejsou opět v českých rukách. Dalším krokem ke stabilitě je samozřejmě zemědělství a potravinářství. Takže my říkáme, že by vláda měla napnout všechny síly k tomu, aby národní dotační programy dala všem zemědělcům bez rozdílu, jestli je velký, malý - umí to vyrobit, tak aby to vyrobil, protože ty problémy určitě nastanou. Máte vždycky v rohu 400 korun na obnovitelné zdroje, to všichni platíme, tak to teď platit nemusíme, a úsporný tarif - ale tady musím říct, že v úsporném tarifu je to málo. My si dneska ročně půjčujeme 300 miliard. No, to tu inflaci nemůžeme porazit, když si budeme půjčovat 300 miliard. Novináři se mě ptají: Je to špatně, nebo kolik byste viděl, 290, 285 miliard? To není úplně důležité. Důležité je, kdy se dostaneme na černou nulu, a to tady nikdo neumí říct. Když to bude po 300 miliardách a bude stoupat úroková míra díky inflaci tak, jak stoupá, tak to vidím, pane premiére, tak na tři roky. Za tři roky se nám zhroutí ekonomický a sociální systém. A to ještě do konce vaší vlády, kdybyste tady byli ty tři roky, tak to stihnete. To vám neřekli? Tak to bylo k tomu našemu desateru a uvidíme, co se bude dít. Ono jsou to stejně jen virtuální převody, ale není už virtuálním převodem, když nás firmy jiných států s vyšší kupní silou občanů přeplatí a prodraží nám naši vlastní, na českém území vyrobenou elektřinu. Ale koupit si ji od nás a tím prodražit tu naši pro naše občany a firmy, to jim zjevně vůbec nevadí. Je to už i velký morální a etický problém. Elektřina je to první a nejjednodušší, co může, má a musí vláda Petra Fialy řešit. Nedokázala to a vypadá, že žádné nové nápady nepřišly. Proto by měla vláda Petra Fialy skončit a proto jsme dnes tady. Jestliže nemá řešení, musí přijít jiná vláda, která to řešení najde, ale tato vláda, bohužel, to vypadá tak, že dříve nebo později se nevratně poškodí životy našich občanů a existence tisíců českých firem.
Připomenu, že ještě před pár týdny mluvil o tom, že do konce roku se nic takového neplánuje. To je jasným příkladem toho, že vládní kroky nejsou promyšlené. Neexistuje strategie, je to chaos a zmatek a se stříkací pistolkou se vždy s ohromným zpožděním vláda rozhodne hasit velký požár. Firmy už padají, protože doteď byla pomoc nulová. Každý den, každý den je dostávám. Šéf Madety Teplý řekl veřejně - myslím, že to bylo na Zemi živitelce - že už jednoduše energie platit nemůže. Končí potravinářské firmy, jatka, restaurace. Sklárny přerušují výrobu. Víte to vůbec? A tak bych mohla pokračovat. Bohužel pro nás pro všechny. Nemám z toho radost, byť jsem v opozičních lavicích. Důvod je ten, že prostě vaše vláda reaguje extrémně pozdě. Ministři jsou neakční, neoperativní a vaše opatření se železnou pravidelností přicházejí o několik měsíců později, než je navrhuje naše stínová vláda. Nabízíme opakovaně spolupráci, ale v tomto směru jsme přehlíženi. Nestěžuji si, pouze to tady shrnuji a opakuji. A do toho všeho v době, kdy byste měli být vládou krizových manažerů, tu máme nikdy nekončící problémy hnutí STAN. Pamatuji si hlasování o důvěře této vládě, asi si také vzpomínáte, není to tak dlouho. Jednání to bylo dlouhé, ale všichni poslanci hnutí ANO vystupovali s věcnými projevy a měli konkrétní dotazy. Zpětně si teď uvědomuji, jak moc toto bylo symbolické. Arogance se stala v podstatě synonymem vaší vlády. O nějaké komunikaci mezi vládou a opozicí nemůže být ani řeč. Pamatuji si to třeba při pandemii. Často jsme opozici naslouchali. Našim návrhům se vláda obvykle vysměje, zesměšní, a o pár měsíců k některým z nich, bohužel jenom k některým z nich, přistoupí. Pak je vydává za své, což by nám nevadilo, hlavně že je udělá. Ale pozdě, ale pozdě! Tehdy vyčítal naší vládě, že pomoc je nedostatečně plošná, že jiné země pomáhají plošně, a my nikoli - abychom teď byli svědky toho, že když řídí vládu, je to zcela naopak. To jednání bylo přerušeno, pamatujete? Přerušeno, protože se objevila nová kauza hnutí STAN. Tehdy šlo o problémy s financováním strany - nejasný původ peněz proudících přes kyperské firmy. Nebyl to první povolební problém STANu a zdaleka, jak jsme byli dál svědky, ani ne poslední. Už tehdy nám všem ale mohlo dojít, že vládu budou kauzy zatěžovat pravidelně. Už po vypuknutí kauzy Dozimetr jsme dali jasný, ale zcela legitimní požadavek, aby v čele rezortu vnitra skončil Vít Rakušan. Nepožadovali jsme, aby hnutí STAN skončilo ve vládě, ale pokud se ukázalo, že vlivní členové a spolupracovníci jsou napojeni na mafiánské struktury, sedí ve vazbě a jsou vyšetřováni policií, tak je přece nad slunce jasné, že šéf takové strany nemůže vést rezort, pod který spadá přímo policie. I pokud by to měl být ten nejčestnější člověk na světě, tak v té funkci skončí už jen kvůli tomu, aby o vyšetřování nemohly být žádné pochybnosti. Vy jste to neudělal, pane ministře. A vy jste neřešením té situace převzal plnou odpovědnost, pane premiére - odpovědnost za to, že vypadáme jako banánová republika. Šlo především o to, jakým způsobem přistupovala vláda k pomoci lidem, ale i firmám. Všichni jsme měli v paměti, jak dopadlo naše první předsednictví. Kroky k pomoci lidem během léta? Kroky k pomoci firmám během léta? Opět to musím zdůraznit, bavíme se o civilní rozvědce. Navíc sám tvrdil, že proběhl bezpečnostní screening. Považuji to celé za neskutečné selhání. Vaše jednání ale minulý týden přikryla i vláda. Na základě čestného prohlášení člověka, který byl také součástí kauzy Dozimetr! Může to být ještě víc absurdní, ptám se? Opravdu se může někdo divit, že tu dnes řešíme nedůvěru této vládě?
Pan Jurečka, jak mi píše - ten dopis, že mi děkuje za moji práci a že taky něco zažil - no, má na to věk. A od příštího roku je 500 korun všem ženám za každé vychované dítě. A já vám říkám, že byste měli teď zvyšovat všem stejně. To byste měli udělat, ne? Nebo někdo dostane další pomoc, tak mu vezmete to, co jste mu dali předtím. Přehlasovali jste nás. Je to neuvěřitelné. Měl byste to řídit. Já chápu, že nevíte, co je to slovo řídit. A proč tedy jste nezařídili nějakou dodávku elektřiny? My, když jsme začínali v roce 2014, tak nebyl zákon na výkup pozemků, nebyl zákon o liniových stavbách, všechno bylo zastavené. No, tak všechno skončilo, tak jsme začínali o ničem. Ano, my jsme s tím pohnuli. My jsme s tím pohnuli! Vy to nikdy neřeknete, že co bylo za nás. Nikdy to neřeknete, já to říkám. A Havlíček udělal první PPP projekt. A kdybyste se s námi bavili, tak bychom vám možná řekli naše představy. Nebo nevím... Normální člověk by jel z Brna do Bratislavy, vidím Břeclav, odbočím doprava a jsem ve Vídni, pár kilometrů, a doleva mám Varšavu. Selský rozum! Ale víte proč? A stejně to bylo v Benešově. Proto nemáme dálnici do Tábora, protože takhle jste to dělali. Teplice - vy jste mě kritizoval. Teď jsem zjistil, že možná to bude, ano. Dobře víte, že je to naše dílo, a my vám držíme palce. Ale peněz je dost, takže snad to nenastane. Ona je celkem fajn, i paní Hubáčková. Takže věda a výzkum. Věda a výzkum. Takže k těm rezortům, prosím vás. Životní prostředí - úplná katastrofa. Ten Turów se vám fakt nepovedl. Pane premiére, vy jste dosadil na ministerstvo absolutně nekompetentní paní Hubáčkovou. Je to peklo. Jsem zvědav, co tam budete dělat? My jsme opravili Státní operu. Tak já jsem zvědav, jestli budete pokračovat. Nic se neděje. My jsme se spojili a chodili jsme za Schillerovou a říkali: Toto potřebujeme a vy na to musíte najít prachy, jo? A ona je našla. A udělali jsme plno dobrých věcí. A jak je to u vás? No, to je neuvěřitelné. Topí se v penězích, má dost peněz. Nechť nelže, že nemá. O cenzuře na Úřadě vlády s panem Klímou - to jsem mluvil. Říkali: Jé, Babiš tam má lidi. Ne, Dzurilla je úředník, a skvělý úředník, ano. Tak to je dobře, protože bez něho byste byli vyřízení. Tak inzerát, hlaste se, lidi. A máte tam peníz, místní rozvoj. Vyčerpali jste nulu na místním rozvoji. Takže na novou legislativu si tak kvůli naprosto neschopnému ministru Bartošovi... Ano, tady to mám, předvolební slib - postavit 40 000 bytů, ročně dokonce, ročně, fakt jo. No, to je peklo.
Reagovali jsme včas, reagovali jsme rychle a reagovali jsme i z hlediska nějakého mezinárodního srovnání skoro nejrychleji v Evropě. Pomáháme cíleně, pomáháme zejména těm nejohroženějším skupinám obyvatel, kteří si sami nemohou pomoct. To jsou senioři, rodiny s dětmi, samoživitelé, samoživitelky, zdravotně postižení. Ti všichni mohou čerpat a využívat pomocných opatření naší vlády. Chci teď připomenout některá z těch opatření, aby zazněly skutečné informace, a ne ty výmysly, které lidé, pokud to vůbec poslouchali, poslouchali před chvílí. To se netýká prosím jenom starobních důchodů, ale týká se to všech, kteří pobírají nějakou formu důchodu. Nezvyšujeme jenom důchody. Co tato čísla znamenají? Tato čísla znamenají, že na podporu dosáhne mnohem širší okruh lidí, a to je právě v této těžké době potřeba. Vy jste to tady, pane předsedo, zmínil, ale já se zase ptám, za koho byl ten systém nastaven? Kdo s ním nic neudělal? Proč se tedy nezměnil a nezjednodušil systém žádostí o příspěvek na bydlení? Proč jste to neudělal za osm let ve vládě, za čtyři roky, co jste byl premiérem? Proč jsme to museli dělat my? A my jsme to udělali na pouhých několik měsíců. Problémy dnes nepociťují jenom ti, kteří se třeba dlouhodobě ocitají na hraně nějakých existenčních potíží, dnes ty problémy má i řada lidí ze střední třídy. A právě k těm nejpostiženějším patří rodiny - samoživitelé, samoživitelky, prostě ti, kteří mají děti. S tím se tady taky celá léta nic neudělalo. Když mluvím o těch, kteří potřebují pomoc, o našich spoluobčanech, kteří si sami pomoci nemohou, tak samozřejmě nesmíme zapomenout a nezapomínáme ani na handicapované a znevýhodněné občany. Včera jsme navrhli zvýšit pomoc těmto lidem a rozšířit podmínky pro uznání dalších dávek státní sociální podpory.
Ale je to jen jeden z řady slibů, které krátce po svém nástupu porušil. Tak pojďme v krátkosti si připomenout, protože jde opět o jeden z velmi vážných důvodů, proč tato vláda nemá naši důvěru a dle několika posledních průzkumů už ani důvěru naprosté většiny veřejnosti, a proč ji ani mít nemůže. Mimochodem, tato vláda, hnutí STAN a Vít Rakušan osobně ohledně řešení svých vážných skandálů a kauz volí úplně novou, netradiční taktiku. Vždycky měla opozice (?) aspoň sebereflexi, omluvila se, řekla si, že to byl problém jednotlivce, že to zvládnou. Ale namísto toho, aby tyto aféry v jejich zárodku okamžitě efektivně řešili, pochybné osoby odvolali nebo se omluvili, překrývají je vždy novou a novou, a ještě větším problémem a horším, závažnějším skandálem, asi s nadějí, že se na ten předcházející zapomene. Svůj původ mají samozřejmě v hlubší minulosti a táhnou se celou historií existence hnutí STAN. Skandály hnutí STAN jsme zde po volbách řešili na několika mimořádných schůzích, reflexe jeho představitelů byla nulová. Tady se nám dnes pan Vít Rakušan smál a říkal, jak vlastně Ministerstvo vnitra dobře pracuje, kolik práce odvedlo za těch osm měsíců, celá vláda kolik odvedla práce, abyste se na to podívali. Pane Rakušane, to si natolik nevážíte českých občanů, kteří vaše hnutí přes státní příspěvky rozhodujícím způsobem financují, že jim informaci odmítáte sdělit? Co řešil pan Polčák s panem Redlem v pražské komunální politice dlouhá léta před nástupem pana Hlubučka, jehož kauzy byly jen smutným vyvrcholením vaší dlouholeté spolupráce s tímto člověkem? Proč jste tak dlouho kryli a podporovali pana Hlubučka ve vedení Prahy, když vás na jeho závažné excesy upozorňovali i koaliční partneři a když už značnou dobu před jeho zatčením sdělil představitel hnutí STAN serveru Neovlivní. Takže všichni to věděli, jen pan Rakušan tvrdě pracoval na Ministerstvu vnitra a nevěděl nic. Proč jste se nezabývali varováním elitního policejního detektiva Karla Tichého, který serveru Novinky.cz řekl, že už v roce 2017 upozornil Petra Gazdíka na neudržitelnost napojení na pana Redla a jeho minulost. Já to z toho roku 2017 mám vytištěno, vyšlo to na iDnes, vyšlo to na Novinkách.cz, vyšlo v Parlamentních listech. Ale představitelé hnutí STAN nic takového nečetli a nevěděli, přestože se to týkalo jejich hnutí, a že jim to všichni museli říkat, že se něco takového píše. To je český ministr vnitra! A my říkáme, že musí rezignovat, že jeho pozice ministra vnitra je dlouhodobě už neudržitelná, že přece nemůže policie vyšetřovat tyto aféry, na které on se informuje - kde tady čerpá informace? Protože se na to informuje, to znamená, že má nějaký přístup k živým kauzám. Ale on říkal, že přece ministr nemůže do ničeho zasahovat, že do ničeho nemůže zasahovat, ale na jeho pokyn, ještě nebyl ministr, ale už odešel policejní prezident, že jo. Tak jak to tedy je? A ještě musím připomenout nepravdy pana Rakušana, když vysvětloval důvody jmenování pana Mlejnka do funkce. Hned poté dvě z těchto osob tvrzení pana Rakušana popřely. Ten byl pak nucen svá vyjádření korigovat a zmateně mluvil o tom, že viděl jen nějaké doporučující esemesky. Je to z pozice ministra vnitra něco neuvěřitelného, veřejně lhát, a ještě přitom ohrozit identitu a bezpečnost pracovníků našich tajných služeb. To jsou všechno věci, které vás zcela diskvalifikují z práva vládnout této zemi. V tomto ohledu jsou výsledky téměř ročního působení vlády Petra Fialy naprosto tristní, přičemž tím nejviditelnějším příkladem je oblast energetiky, drasticky rostoucích, likvidačních cen elektřiny a plynu plus neschopnost, nepřipravenost a neochota vlády tento obrovský průšvih opravdu zodpovědně řešit. Ale řešit ten průšvih, ne záplatovat prostě nějaké důsledky, které se stanou, řešit ten průšvih, jinak nám nic nepomůže. To, že v posledních dnech ministr průmyslu a obchodu překotně vytahuje jako králíky z klobouky návrhy, které jsou nedostatečné a někdy si i protiřečí, takovým řešením bohužel není a nemůže být.
Ministerstvo financí na rok 2023 poslalo rozpočet na vládu se schodkem 270 miliard, takže 280, 330, 270 a příjmy jsou tam vyšší zhruba něco přes 136 miliard. Takže samozřejmě o tom povedeme debatu velmi podrobnou. I o tom, já už tady mám rozebrané jednotlivé kapitoly, už to mám srovnané s naším rozpočtem. Potom rozdíly k aktuálnímu rozpočtu k novelizaci a ukážu vám ty minusy, jak berete dopravě, zdravotnictví, a tak dále bych mohla pokračovat. Už to tady mám černé na bílém. Samozřejmě, vláda to bude ještě během září posuzovat, takže uvidíme, co nakonec vyjde z vlády a přijde sem do Poslanecké sněmovny. Takže podle mě jasně tato vládní pětikoalice oklamala své voliče v předvolební kampani a využívá složitost a nepřehlednost rozpočtové procesu, ve kterém se každý nezorientuje, k dalšímu vysílání nepravdivých a falešných informací. Ano, hovořím o zrušení EET. Včera byl rozpočtový výbor. Pan ministr tam stabilně nechodí, nebyl tam ani včera, myslím ministr financí, takže debata s úředníky samozřejmě byla omezena, protože nebudu kopat do úředníků a nepovedu s nimi politickou debatu, ti plní pokyny na základě politického zadání, ať je ministrem ten či onen. Ale přišli tam zástupci Podnikatelských svazů a komor. Vždycky jsme komunikovali, když jsme třeba připravovali covidovou pomoc, nikdy jsme je neignorovali. Dnes si stěžují na nekomunikaci, například s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Ale vrátím se k EET. Podnikatelé si na něho zvykli, narovnal podnikatelské prostředí. Já jsem mluvila s panem Kastnerem, který včera nemohl přijít, protože řeší energie pro restaurace, ale samozřejmě má stejný názor. Přesto vám říkáme: Nedělejte to. Nechte ho aspoň dobrovolné, nerušte EET.